To se týká jak rotavirových vakcín, tak BCG vakcíny i vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím MMR. Laboratorní vyšetření je dostupné na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Screeningové vyšetření je dnes běžné ve Spojených státech a je zavedeno v Norsku. V současné době jsou naši lékaři schopni díky klinickým a laboratorním vyšetřením včetně screeningového vyšetření TREC a KREC ze suché krevní kapky novorozence zavčas odhalit některou ze závažných poruch imunitního systému a podle diagnózy zahájit včasnou léčbu. Vyšetření je velmi levné, a tedy velmi nákladově efektivní v porovnání s případným následným léčením poškození zdraví dětí po negativních reakcích po podání vakcín. Vážený pane ministře, co udělá Ministerstvo zdravotnictví pro plošné zavedení tohoto screeningu v České republice?
Samotné přijetí novely však inkluzi nezajistí. Jistě se oba shodneme na tom, že přijatá podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebudou fungovat, pokud nebudou dále podporována, a to nejen finančně. Proto vás prosím o zodpovězení následujících dotazů. Předloží vláda komplexní a detailní plán implementace nově schválené legislativy? Pokud ano, do kdy tak učiní. Plán by měl obsahovat informace o nastávajících změnách pro školy a školská poradenská zařízení. Dále, předloží vláda detailní plán reformy financování, který bude v souladu s nově schválenými změnami, potřebami škol a poradenských zařízení? Opět pokud ano, tak do kdy. A zajistí vláda dostatečné pojistky a metodiku správného využívání revidovaných diagnostických nástrojů? Vážený pane ministře, předem vám děkuji za písemné zodpovězení přiložených dotazů.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vás se moje předchozí interpelace téměř netýkala, protože většinou, když jsem vás interpelovala, tak jste byl přítomen. V zásadě jste se věnoval výhradně problematice rozhlasového a televizního vysílání a situace v oblasti tištěných či elektronických médií zůstala stranou vaší pozornosti. Jistě jen nedopatřením. Vážený pane ministře, mohl byste prosím vyjádřit také k chystané regulaci svůj názor ohledně regulace koncentrace vlastnictví elektronických a tištěných médií, aby bylo zcela jasné, co vláda v této oblasti chystá? Pro úplnost připomínám, že se opírám o závazek uvedený v koaliční smlouvě v kapitole Rozvoj kultury a podpora sportu, který zní: Po vzoru vyspělých zemí zpřesníme pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví.
Ministerstvo kultury je momentálně stále v procesu přípravy návrhu změny zákona o vysílání. Jedním z témat, kterým se v rámci této činnosti zabývá, je, jak jsem již minule rovněž uvedl, i problematika koncentrace mediálního vlastnictví. Jedná se o problematiku velmi specifickou, protože se týká plurality informací, a je tudíž nezbytné přistupovat k ní na základě znalostí všech relevantních informací a faktů. Ministerstvo nemůže navrhnout změny této právní úpravy bez vyčerpávající analýzy mediálního prostředí v České republice, respektive bez toho, aby příslušné instituce jasně deklarovaly nejen to, že mediální trh v České republice je narušen koncentrací vlastnictví, ale současně aby bylo analýzami jasně potvrzeno, že v důsledku této koncentrace dochází k omezení plurality informací. To stojí na možnosti ověřit si skutečné vlastníky společností, které kontrolují společnosti provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání. To je skutečně zásadní věc, kterou je třeba řešit a která je předpokladem pro implementaci dalších pravidel. Stávající právní úprava již v mnoha ohledech obsahuje zákazy a omezení koncentrace vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání. Pokud po mně žádáte ujištění, že předložím návrh, který by omezení koncentrace vlastnictví vztáhl na periodický tisk, nemohu vám v tuto chvíli toto ujištění dát, a to z těch důvodů, které jsem před chvílí uvedl. Uvědomme si prosím, že požadavky na zpracování vládního návrhu nelze obejít. Obecně bych rád k otázce chystané regulace médií doplnil, že oblast vysílání a médií vůbec prochází zásadními proměnami. Nastupují nové formy šíření obsahu, ale ty stávající nadále plní důležitou roli v životě lidí a je třeba nalézt optimální nastavení právního prostředí, aby tyto dva světy mohly vedle sebe spravedlivě a kvalitně fungovat. Před touto otázkou nestojíme pouze my v České republice. Jedná se o aktuální téma, které se řeší na Evropské komisi, neboť základní stavební kámen celé regulace v oblasti vysílání a audiovize představuje harmonizační evropský předpis, což je směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Nejprve se tedy povede jistě velmi složitá diskuse na evropské úrovni a následně budeme postaveni před úkol výsledek této diskuse promítnout do našeho právního řádu. V tuto chvíli v připravované novele zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání tedy půjde spíše o technickou úpravu, aby byly napraveny nedostatky zákona, které komplikují jeho aplikaci Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Nicméně neznamená to, že práce na právních předpisech končí.
Ale jejich odhodlání a jejich energie je také poměrně velká. My tady třeba s Ministerstvem vnitra poměrně těsně spolupracujeme.
Děkuji panu ministrovi za jeho odpověď v jemu vyměřeném čase. Prosím odpovědi zásadně na mikrofon, pane ministře. To je jistě výzva i pro ostatní kolegy. Děkuji, pane ministře.
Vážená paní ministryně, zajímalo by mě, jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí neprovádí inspekce poskytování sociálních služeb, které na ně od ledna 2015 přešly. Bylo delimitováno x pracovníků z Úřadu práce, odhaduji asi 30, ale Ministerstvo práce a sociálních věcí nebylo naprosto připraveno, přestože samo změnilo návrh zákona, aby inspekce přešly na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže tito zaměstnanci nedělají nic. Za první tři měsíce roku provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí šest inspekcí poskytování sociálních služeb. Jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo stát, může být takto nepřipraveno, nevytvořit podmínky pro realizaci tak důležité agendy a navíc platit několik desítek zaměstnanců, aniž by odváděli práci? Za to by přece na Ministerstvu práce a sociálních věcí měl někdo nést zodpovědnost. Proč by to měli platit daňoví poplatníci?
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, od 1. ledna 2015 přešli inspektoři a inspektorky sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V rámci analýzy byly zmapovány finanční toky v rozsahu téměř 100 miliard Kč ročně za péči, kterou vykazuje 150 nemocnic. Vážený pane ministře, jak sám víte, analýza má čtyři základní části. Za prvé analýzu objemu a struktury poskytnuté zdravotní péče a úhrad dle zdravotních pojišťoven, nemocnic a krajů v průběhu let 2009 až 2013, za druhé analýzu úhradových parametrů v jednotném členění vztažených ke srovnatelné péči, za třetí nákladovou analýzu hospitalizací na úrovni standardizovaných nákladů a za čtvrté modelace předpokládané výše úhrad za rok 2014 a srovnání s referenčním obdobím. Podle zpracovatelské firmy databáze zpracovaných informací, která byla využita pro tuto analýzu, je využitelná zejména k optimalizaci systému veřejného zdravotního pojištění, ke zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro podporu kontrolní a regulační úlohy jak vašeho ministerstva, tak Ministerstva zdravotnictví, pro zvýšení ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče a pro snížení nadbytečných nákladů a pro podporu společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Naopak podporuji snahy vašeho ministerstva i pana ministra Svatopluka Němečka o zprůhlednění a zefektivnění financování českého zdravotnictví. Přesto se chci zeptat na několik věcí, které mi z vašich odpovědí na mé dotazy nejsou jasné. Je však nutné zdůraznit potřebu kultivace těchto dat a správné interpretace požadovaných výstupů. Z tohoto závěru tedy usuzuji, že se na analýze nákladů a úhrad zdravotního pojištění bude nadále pracovat. Chci se proto ubezpečit, že nemůže dojít ke zneužití těchto citlivých informací. Jak je tedy zajištěna ochrana osobních údajů a údajů z registrů zdravotních pojišťoven? Také vaše dlouhodobá kritika ministra zdravotnictví a jeho ministerstva, které jste se mimo jiné nevyhnul ani v odpovědi na moji pátou otázku, ukazuje, že máte osobní zájem proniknout do prostředí financování zdravotní péče v naší zemi. Závěrem mého vystoupení mi dovolte říct, že namísto osobních sporů mezi vámi a panem ministrem Němečkem by bylo daleko efektivnější postupovat v kontrole a v návrzích na zvýšení transparentnosti a k efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky koordinovaně a ve vzájemné spolupráci. Děkuji za pozornost, za vaše doplňující odpovědi, které mi můžete dle svého uvážení zaslat i písemně.
Hlásí se pan vicepremiér Babiš. Máte slovo, pane vicepremiére.
Plno účastníků trhu zdravotnictví nám píše a já říkám, že pan Němeček neudělal pro transparentnost zdravotnictví vůbec nic. A včera jsem to řekl na koalici. A že další požadavky na pojištěnce jsou pro mě nepřijatelné. Ano, já se starám o zdravotnictví, protože je to 250 miliard, a Ministerstvo financí má také vzhledem k tomu, že jsem zodpovědný za rozpočet, nějakou kontrolní roli. Takže škoda, že pan poslanec neinterpeluje vlastně ministra, aby nám řekl, co tam vlastně udělal pro tu transparentnost. Možná nevíme, že na Homolce se kradlo ve stovkách milionů. Že nám Evropská unie v rámci Health Corruption Report řekla, kdo to tady řídí, to naše zdravotnictví.
Nyní s přednostní právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.
Z toho, co řekli, tak nic ohroženo nebylo. Smlouva je platná, systém je funkční, kontroly proběhly, proškolili jsme dva tisíce zaměstnanců. Když je smlouva platná, já jsem ji nečetl, je tam klauzule, že se to zaplatí, jenom když to budou evropské peníze? Asi hrozilo a hrozí, že to nebudou evropské peníze, ale české. Ale nikdy nehrozilo 650 miliard ztráty, ale je to oblíbená metoda mnohých manažerů a mnohých politiků. Mně to přijde jako standardní řešení, nic novátorského, nic překvapivého. Ale současně řekla, že je to platné, funkční, spolehlivé a že to garantuje. Tak neříkejte, že za to může ministr, který tam neseděl. Jen si řekněme, proč o tom dnes jednáme. Já jsem o tom přesvědčený. Co nám vlastně hrozilo? Vláda se tváří, že to vyřešila. Nevyřešila vůbec nic.
Děkuji, pane poslanče, že jste mi ulehčil situaci. Poprosím pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o úvodní slovo.
To, co vám předkládáme ke schválení, je totiž sice velmi důležité, ale asi méně živé a méně mediálně zajímavé. Proto vás chci požádat o příznivé posouzení vládního návrhu a zároveň i si troufnu požádat o jeho projednání v co nejkratší době.
Děkuji panu ministru spravedlnosti. O této změně zpravodaje dám hlasovat. Zahajuji hlasování.
Když měli 14 členů, tak jim vycházela dvě místa.
Myslím, že to zbytečně komplikujeme a vyrábíme si problém. Za nás říkám že ne, že ty poměry měnit nechceme. Protože když se jedno uvolní, tak se to musí přepočítat a někomu připadne. Je to tak, protože jinak se to dělat ani nedá.
Já musím říct, že mluvím sám za sebe teď jenom, nechci mluvit za klub. Víte, já když jsem sem šel do voleb, tak jsem viděl tady Úsvit. Úsvit pro mě představoval Okamuru. Mají nějaké problémy, já tomu rozumím. Ale pro mě jako pro člověka, pro osobu, by to byla zrada v tom, že já opravdu teď nevím, co jsou zač, jak pracují, jak fungují jako klub. Já prostě nebudu podporovat rozpady tady v těch věcech. Já bych prostě klub nebo člověka, který mě sem dotáhl, neopustil.
Děkuji.
Já jenom pro pořádek, abychom to zbytečně neextendovali. Ani pan kolega Koníček ani pan kolega Stanjura - a oba mají pravdu, uznávám jim tu pravdu, samozřejmě, je naprosto v souladu se vším, co tady dosud platilo - nic nenavrhovali. Děkuji.
Já vám děkuji.
Já se v podstatě přidávám k názoru předsedy poslaneckého klubu KSČM. Měli bychom tady dodržovat nějaké elementární zásady respektu vůči jednotlivým klubům. Já si myslím, že tyhle žádosti si mezi sebou prostě máme schvalovat.
Tak jen abyste věděli, jaké máte možnosti.
Myslím, že vystoupili zástupci všech stran, tak si dovolím doplnit. Já se také domnívám, že bychom měli respektovat stanoviska poslaneckých klubů. Vycházím z logiky, že poslanecké kluby nominují své členy do jednotlivých výborů a v takovém případě mají asi právo i odvolávat z těch výborů nebo navrhnout odvolání. Druhá věc je ta, že jednací řád Poslanecké sněmovny zajišťuje každému poslanci a každé poslankyni také právo na to působit ve výborech. Takže pokud odvoláme na návrh poslaneckého klubu některého poslance z výboru, tak by také měl ale následovat ten krok "b", aby měl zajištěno, že aspoň v jednom výboru bude působit. Na to bychom také neměli potom zapomenout.
Já vám děkuji.
Takže Úsvit navrhuje odvolání Radima Fialy z rozpočtového výboru, dále odvolání Tomio Okamury z organizačního výboru, potom odvolání poslance Milana Šarapatky ze svou výborů, a to zahraničního a hospodářského a do třetice ze stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ. Posledním návrhem na odvolání je odvolání Jaroslava Holíka, a to z volebního výboru a z výboru pro životní prostředí. Ještě jeden v uvozovkách rozcestník. Já za volební komisi mohu navrhnout hlasování en bloc, ať jsme efektivní. Ale záleží na vás, jestli někdo vznese protinávrh.
Nyní tedy, pane předsedo, vás požádám, abyste přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Pokládáte proběhlý audit Ministerstva financí na monitorovacím systému za standardní, profesionální a kvalifikovaný, nebo ne?
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl panu poslanci Fiedlerovi také říci, aby se nedivil. A řeknu mu jednu historku, která se odehrála, když se ten auditní sbor na Ministerstvu financí tvořil, tak ti auditoři se přesunovali ze sféry finančních úřadů nebo finančních ředitelství, to teď přesně nevím. Takže z toho lze samozřejmě jenom spekulovat, k čemu ten auditní orgán byl tvořen a jakým způsobem.
Děkuji panu poslanci Hegerovi.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, odpovím na otázku prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kalouskovi. My trváme na tom, co jsme uvedli v naší stížnosti. Takto to nemělo být odesláno do Bruselu.
Nyní vystoupí pan zpravodaj Adam. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v rozpravě. Já vám děkuji.
To už jsme teď započali. Na ty všechny také mysleme a skutečně spějme k tomu, aby se s čerpáním evropských fondů začalo co nejdříve. Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci evropského výboru je si vědom této okolnosti, snaží se co nejvíce přispět k tomu, aby se ta věc rozběhla. Na příští týden, na 7. května na 10. hodinu, jsme připravili kulatý stůl ve spolupráci s ministerstvem. Účast na tom přislíbila paní ministryně. Těším se na vaši účast.
Já vám děkuji. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych svou faktickou poznámku chtěla využít k dotazu. Má výhrady k tomu, jak tento audit proběhl, i k tomu, čemu byla vystavena ona sama jako ministryně pro místní rozvoj. Já se tedy chci zeptat té druhé strany, chci se zeptat pana ministra financí, zda on si stojí za auditem, který zpracovalo jeho ministerstvo, protože jsem sledovala v průběhu jeho různá vyjádření. Později se za něj postavil, aby jej poté opět zpochybnil, a nyní říká, že o žádný střet nejde.
Dovolte mi ještě jednu poznámku. Pan poslanec Benešík tady velmi správně řekl, že čerpání evropských fondů je národním zájmem. A to je prostě pravda. Ty peníze máme k dispozici, ty jsou nám přiděleny a my se musíme snažit je co nejlépe vyčerpat. Když uděláme jakoukoliv chybu, budou následovat autokorekce, bude následovat snižování té částky a je to logické. A my se musíme snažit všichni společně, abychom z těch peněz dostali co nejvíc. Pane ministře financí, je to vaše odpovědnost. Pane premiére, je to odpovědnost vaší vlády a nevyvléknete se z toho poukazováním na minulost a ukazováním na 40 poslanců, kteří tady vytvářejí dnešní opozici.
Já jsem se dozvěděl, já to říkám v dobrém, že vlastně pan ministr financí nemůže za to, co se děje na jeho ministerstvu. Ta auditní jednotka patří, nebo nepatří na Ministerstvo financí? Je v organizační struktuře, nebo není? Řídí ji náměstek Wagenknecht, nebo nějaký bruselský eurokrat? Já myslím, že všichni známe odpovědi. Je to součást Ministerstva financí, jsou to úředníci, které platí český stát a podléhají náměstkovi Wagenknechtovi. A já žádám vládu a premiéra, aby dělali pořádek s náměstky. A co se stalo? Co se stane? Zase nic, zase tam je. Teď tady máme náměstka Wagenknechta, který svou kolegyni z MMR nepustí k tomu, aby provedlo řádné vypořádání připomínek. A co se stane? Takže pane premiére, páni ministři, dělejte pořádek s náměstky! Podle mě je to nebývalá praxe. Dovedete si představit, že ředitel odboru vystoupí na zastupitelstvu a řekne: no ten náměstek, to je naprosto neprofesionální, co on dělá. To fakt není možné. Já se nechci dohadovat s náměstky. Já chce debatovat a vést polemiku a věcné argumenty s ministry, ne s náměstky.
Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě řádné přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Černoch.
To je situace naprosto absurdní. Nevím čím. Od pana vicepremiéra jsme slyšeli formální vyjádření. Ještě jednu věc, malou poznámku. Nicméně zeptám se ryze technicky. Dneska už se mluví o auditu. Ti to k dispozici neměli. Tak jestli paní ministryně nebo pan vicepremiér mohou na toto odpovědět.
Nyní pan poslanec Černoch, řádně přihlášený do rozpravy.
Já se přiznám, že jak tady pan ministr Babiš ukazoval doprava a hromoval, že za to můžeme my, tak se koukal celou dobu na mě, tak jsem znejistěl, jestli jsem udělal něco špatně. Je to téměř půl miliardy korun. Půl miliardy korun jsou obrovské peníze, za které by se dalo pořídit mnohé, a ty peníze bude potřeba nějakým způsobem nahradit nebo zaplatit. Někdo je musí zaplatit a někdo je za to také zodpovědný.